Každý z nás si, doufám, dovede představit, čím prochází v zemi, kde je mučení naprosto samozřejmou součástí práva. Česká vláda prostřednictvím našeho diplomatického zastoupení o celé situaci ví, ale dodnes je ticho po pěšině. Všichni si pamatujeme humbuk, který spustila média a tehdejší česká vláda -
Já se znovu omlouvám a prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili, nediskutovali a poslouchali.
A zde máme slušného člověka, který pomáhá křesťanům, ale o žádné velké iniciativě z české strany není vidu ani slechu. Sněmovna by měla požádat v prvé řadě vládu o všechny dostupné informace. Dále se musíme oficiálně obrátit na súdánskou vládu a žádat vydání našeho občana. Jestliže Evropská unie umí harašit sankcemi v případě vykonstruovaných a dodnes nepotvrzených obvinění, jistě by mohla sankce použít vůči zemi, která unáší evropské občany a hrozí jim mučením a zabitím. Ostatně i důvod zadržení našeho občana v Súdánu je děsivý. Natočil údajně video s křesťanem, kterého se muslimové pokusili upálit za to, že je křesťan. Jako název bodu, o jehož zařazení bychom hlasovali, a chtěl bych vás o něj požádat, navrhuji název Postup České republiky ve věci zadrženého českého občana Petra Jaška v islámském Súdánu.
Zazněla závěrečná slova. Otevírám další bod dnešního programu a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede i v tomto případě ministr zemědělství Marian Jurečka.
Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti. Zákaz uvádět na trh cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s příchutí. Stanovení podmínek pro přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku včetně povinnosti registrace. Dále povinnost výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků za účelem sledovatelnosti těchto výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Dále požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh tabákových výrobků, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Kromě transpozice tabákové směrnice se upravují také některá ustanovení týkající se potravin. Konkrétně se jedná například o upřesnění požadavku na uvádění informací u nebalených potravin. Například označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny. Zákaz používání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivost k další výrobě. Vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat bezplatně charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které zcela nenaplňují některé požadavky potravinového práva, avšak jsou stále bezpečné. V návaznosti na transpozici tabákové směrnice se mění také zákony o regulaci reklamy, provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Nabytí účinnosti zákona bylo ve vládním návrhu zákona navrhováno na 20. květen 2016 v souladu s transpoziční lhůtou stanovenou tabákovou směrnicí. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 28. schůzi dne 18. února 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Co se týče navrhovaných změn kompetencí, o kterých také bude hlasováno a jednáno v rámci pozměňovacích návrhů, zaujímám neutrální stanovisko.
Já vám děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, pan ministr mi značně usnadnil moji roli. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Jsem přesvědčen, že tím, kdo je schopen posoudit vhodnost či nevhodnost umístění provozovny hazardních her v těchto konkrétních prostorách, je obec jakožto znalec místních poměrů a garant dodržování pořádku na území obce. Rovněž termín sousedící prostory je termínem hodně vágním a není jednoznačně definován zákonem. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Omlouvám se.
Jedná se o úpravu tzv. garantovaných karetních turnajů.
Zeptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli teď hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. Budeme pokračovat dalším bodem, což je Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o dani z hazardních her, který navazuje na právě projednaný zákon o hazardních hrách. Nebudu se proto opakovat a zaměřím se pouze na hlavní témata diskutovaná při projednávání návrhu ve výborech. Jeho součástí však budou nově i peněžní prostředky, které dosud plynou Českému olympijskému výboru formou slevy na odvodu. Sazby daně jsou navrženy tak, aby odrážely škodlivost jednotlivých hazardních her a také jejich ziskovost. To nás přiblíží vyspělým evropským ekonomikám. Při určování sazeb daně jsme tedy vycházeli jak z odborných adiktologických studií, tak z ekonomické analýzy trhu. Souběžně s vlivem opatření obsažených v zákoně o hazardních hrách na trh hazardních her jsme schopni odhadnout vývoj trhu a očekávaný výnos daně. Odhady výnosů se proto týkají všech obcí dohromady. Právě naopak. Důvodem je, že stát bude podporovat sport ze svého rozpočtu. A to samé platí pro samosprávy, ať už kraje, nebo obce, které mají k občanům blíže. Ani stát ani samosprávy by neměly nechat jiný subjekt, aby peníze z vybraných daní rozděloval za ně. Podobným tématem je účelová vázanost výnosu daně. Zatímco u slevy na dani peníze do veřejného rozpočtu neplynou vůbec, v případě účelovosti peníze do rozpočtu sice plynou, ale dají se použít pouze jedním předem určeným způsobem. I toto řešení je špatné. Ty mají určit, kolik peněz půjde v daném roce na prevenci, kolik na léčení závislých hráčů a kolik na podporu sportu.
Děkuji a vzhledem k tomu, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, vystoupí jeho zpravodaj. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu.
Jistě je to velmi seriózní věc, nad kterou bychom se měli zamyslet.
Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou. Po ní pan místopředseda Vojtěch Filip.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, chtěla bych navrhnout zařazení nového bodu, a to informace pana ministra průmyslu a obchodu k nelegální výplatě podpor na obnovitelné zdroje. Příběh nelegální výplaty podpor na obnovitelné zdroje se táhne už několik let. Kolega David Kádner řešil v roce 2015 tuto problematiku na semináři na výboru pro obranu, protože novela energetického zákona ohrožovala energetickou bezpečnost státu. Novela energetického zákona, jak pan ministr ví, byla plná min a my jsme proti nim usilovně bojovali. Jistě si vzpomenete na naše projevy, kde jsme na problémy upozorňovali. Některé věci, jako třeba podpora solárních elektráren, byly tak očividné, že se ustoupilo a byly ze zákona vyňaty. My jako opoziční strana jsme připravili novelizace, které by odstranily ty největší problémy. Například rozpor mezi energetickým a služebním zákonem, kvůli kterému bylo zpochybňováno vedení ERÚ a jeho nezávislost. Chceme v rámci tohoto bodu projednat podstatu věci. Je tu jasný postoj Bruselu, že se nesmí vyplácet, pokud to Evropská komise neschválí. A schválené to rozhodně není. Peníze se vyplatit nemusely, ba dokonce nesměly. Kdo je podepsaný po rozhodnutím operátora trhu tyto prostředky vyplatit. To jsou hlavní důvody, proč tento bod navrhuji. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Poslední část této informace bych požadoval takovou, aby v případě, že zjištění v této oblasti by dosahovalo škody velkého rozsahu, zda je vláda připravena vydat zvláštní normu, která by přinesla navrácení státu ukradeného majetku zpět do jeho správy. Prosím o podporu takového bodu naší schůze, protože jsem přesvědčen, že je i naší povinností, jako nejen zákonodárného sboru, ale i Poslanecké sněmovny, která je nadána kontrolou činnosti vlády, abychom zjistili, jak se nakládá s tím majetkem státu, který dosud není řádně zajištěn, případně je v cizích rukou, a stát ho nemůže spravovat.
Prosím pana předsedu Černocha a po něm se připraví pan předseda Mihola.
Hezké odpoledne dámy a pánové. Rád bych navrhl zařazení nového bodu s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu k nové tarifní struktuře elektřiny, a to zítra jako první bod odpoledního jednání. Naši návštěvu jsme na 1. března plánovali už dlouho, protože do včerejšího dne hrozilo, že se vláda pokusí ode dneška dosadit své vedení tohoto úřadu. Jsme rádi, že jsme dnes neasistovali policejnímu komandu, ale že jsme se setkali s nezávislým vedením Energetického regulačního úřadu. Včerejší rozhodnutí vlády na poslední chvíli potvrdilo naše dlouhodobé stanovisko, že úřad nemůže spadat pod služební zákon, ale musí být nezávislý. Vláda se na poslední chvíli vzepřela energetickým lobbistům, ale to neznamená, že se o něco takového nepokusí znovu. Ostatně zamítnutí naší novely, která by postavení ERÚ řešila zákonem, naznačuje, že nic v této zemi není definitivní. Tarify byly připraveny řídícím týmem, ve kterém byly zastoupeny jak energetické firmy, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní ale ministerstvo od těchto tarifů dává ruce pryč. Chtěl bych upozornit na to, z čeho vznikla potřeba udělat novou tarifní strukturu elektřiny. Nové tarify schválila v aktualizaci státní energetické koncepce vláda. Nové tarify ale ke zdražení mají vést.
Je to pozměňovací návrh, kterým navrhuji zákaz propagace doplňků stravy slibujících zvýšení sexuálního úspěchu v době hájení dětí a mládeže před vlivy ohrožujícími jejich mravní vývoj.
Posledním zatím přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Velebný.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, zdali se hlásí někdo další. Není tomu tak. Ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem.
Děkuji za slovo. Já osobně jsem návrh kolegyně Balaštíkové na zemědělském výboru podpořil. Takže nevidím důvodu, abych byl obviňován z nějakého nabádání. Jako zpravodaj mám mít a dodržím neutrální roli. Procedura bude připravena garančním výborem tak, aby vyhověla požadavkům, a podle jednacího řádu je třeba vyhovět požadavkům na oddělená hlasování, to prostě jinak nejde.
Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Ptám se pana ministra. Nemá zájem o závěrečné slovo. Protože neeviduji návrh na vrácení či na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Posledním bodem dnešního jednání je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím pana zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Josefa Hájka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj.
Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. A za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické změny.
Děkuji panu zpravodaji za přednesení tohoto zásadního usnesení. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. První bude bod číslo 149 - zákon o rozpočtových pravidlech.
Obsahují minerály, vitamíny, další látky, dříve označované jako potravní doplňky. Ty mají organismu dodat živiny, které potřebuje, ale nezískává je v dostatečné míře v běžné potravě. Mezi doplňky stravy patří například multivitamíny, různé preventivní přípravky pro posílení imunity před nachlazením. Kdo má bolavá kolena, jistě zná GS Condro, seniorům se doporučuje užívat Geriavit, nevím, jak se všechny ty přípravky jmenují a na co působí. Výroba a obchod s doplňky stravy jsou jistě velmi finančně zajímavé. Vždyť měsíční dávky vitamínů a minerálních látek často stojí až tisíc korun. Jenže vedle přípravků na bolavá kolena se také stejně propagují doplňky stravy slibující skvělý sexuální zážitek. Tedy v době hájení dětí a mládeže před vlivy ohrožujícími jejich mravní vývoj. Mám za to, že přípravky slibující skvělý sexuální zážitek jsou určeny až pro ty, kterým už hrozí právě ta bolavá kolena. V tom duchu načtu v podrobné rozpravě svůj pozměňovací návrh. Ten spočívá v rozšíření zákazu propagace erotických pomůcek a služeb o léčebné přípravky a doplňky stravy slibující skvělý sexuální úspěch.
Děkuji panu poslanci za jeho příspěvek do diskuze. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina.
Že tento zákon byl navržen, byl připraven ke schválení a naštěstí k němu nedošlo, protože došlo k tomu, k čemu došlo. Vím, o čem hovořím. Já se tu chovám vždycky jako to, co jsem se vyučil. První teze je zařazení oboru hygieny výživy a povaha činnosti. Hygienická služba je odbornou zdravotnickou prací vykonávanou specialisty se zdravotnickým vzděláním zaměřených na ochranu a podporu veřejného zdraví. Posuzování a hodnocení zdravotních rizik a činnost epidemiologicky závažná. Tady bych mohl říct jednu nádhernou kazuistiku, kterou jsem zažil z vojny, kdy jsme měli u jednoho vojenského útvaru průjmové onemocnění velmi závažnou a vzácnou bakterií Clostridium. Takže znovu říkám, je to velmi významná epidemiologicky závažná činnost a samozřejmě toto se právě ve společném stravování prokazuje. Další teze, a to je zásadní teze, je preventivní role orgánů ochrany veřejného zdraví. A nyní už jenom úplně na závěr. My vždycky, když nevíme, jak z toho ven, tak říkáme, že to je pojetí dozoru ze strany Evropské unie. Já bych zde citoval některá slova, která jsem měl připravena už před těmi třemi lety: Nelze akceptovat závěr, že nařízení Evropské unie na úseku potravinového práva jsou v gesci Ministerstva zemědělství. Předpisy Evropské unie vychází z toho, že tím, kdo určí gestora příslušné oblasti úpravy, je národní stát.
Jinak doporučil tisk spolu s tímto pozměňovacím návrhem ke schválení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Považuji ten návrh za dobrý, jenom si myslím, že nebyly dostatečně zapracovány některé připomínky odborníků, kteří se vyjadřovali k tomu, jakým způsobem omezit vliv hazardních her zejména na ty hráče, kteří prohrávají velké částky peněz. Ta druhá věc je především výše maximální vsazené částky a potom maximální výhry a maximální hodinové prohry.
Ještě... Je to přednostní právo, pane předsedo?
Děkuji za slovo. V důvodové zprávě k tomuto zákonu je uvedeno, podle mne správně, že tento nový návrh zákona se nebude týkat spotřebitelských soutěží. Ovšem v textu zákona to už uvedeno není. Pro jasnou implementaci a pro to, aby byl zcela zřejmý úmysl zákonodárce, navrhuji toto doplnění zákona.
Nyní tedy pan poslanec Fiedler, stále v obecné rozpravě.
Dobré odpoledne. V souvislosti s notifikační procedurou upravilo Ministerstvo financí návrh zákona o hazardních hrách tak, aby zohledňoval výtky Evropské komise. Z odpovědi Evropské komise na způsob, jakým byly tyto výtky zpracovány, mám však poněkud pochybnosti, že Ministerstvo financí v několika ohledech možná připomínky Evropské komise nezohlednilo a slučitelnost návrhu zákona o hazardních hrách s evropským právem tak možná nadále přetrvává. Nechci z toho dokumentu nijak mnoho citovat, protože říkám, nevím teď přesně v tuto chvíli, co z něj vlastně mohu uvádět. Dále bylo uvedeno, že bude i nadále monitorovat situaci, pokud jde o vydávání obecně závazných vyhlášek, jelikož existují důkazy o tom, že veškeré problémy v této oblasti nebyly dosud vyřešeny. Očekávám, že k tomuto dojde a budou tam tyto věci vysvětleny, protože když jsem se s tím materiálem seznámil, a já jsem si ho několikrát pročítal a opravdu to není jednoduchý materiál z hlediska odborné terminologie, nenabyl jsem úplně takového přesvědčení, jak to bylo prezentováno, že všechno je v této věci vyřešeno, a byl bych rád, kdyby na toto téma pokračovala diskuse na půdě rozpočtového výboru. Obecně k tomuto zákonu si myslím, že je velmi potřebné, aby docházelo k regulaci nelegálního hazardního trhu, aby byl pod kontrolou, aby tyto věci byly monitorovány.
Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, tak obecnou rozpravu končím.
Když jsem se díval na to složení, tak tam byli zastoupeni zejména výrobci elektrické energie, byli tam zastoupeni zejména distributoři elektrické energie, byli tam zastoupeni reprezentanti velkých firem, ale já jsem tam nenašel jediného reprezentanta malých odběratelů. Nenašel jsem tam jediného reprezentanta sdružení spotřebitelů nebo domácností. Prostě tam absolutně chyběl hlas malých spotřebitelů, a proto také ten návrh takhle dopadl. Ti, kdo ho připravovali, si absolutně zjednodušili situaci. Převedli maximální váhu ceny na pevnou složku, což je samozřejmě výhodné zejména pro distribuční společnosti, ale je to absolutně nevýhodné pro spotřebitele s malou spotřebou a pro ty, kdo jsou zvyklí ovlivňovat cenu tím, že se chovají úsporně a spotřebu elektřiny šetří.
Děkuji.
Vážený pane premiére, já se na vás obracím jako na člověka, který je odpovědný za celou vládu a je odpovědný i za jednotlivé členy vlády. Předpokládám, že za tyto cíle je odpovědný ministr financí, a ten jako jeden ze svých cílů také uvádí narovnání podnikatelského prostředí. O tom Andrej Babiš v televizním dokumentu prohlásil, že je to nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel. No tomu já samozřejmě věřím, že vymyslet projekt, u kterého hlavně vymyslíte, jak obejít předpisy tak, abyste získal dotaci 50 milionů, to je skutečně něco, za co se pan ministr financí mohl pochválit. Ale já si nemyslím, že se chválit měl. A to se v tom případě stalo. Vadí vám to, pane premiére? Zabýváte se tím?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především tak jak je tedy známo z veřejných zdrojů, tak tato věc je vyšetřována ze strany Policie České republiky. To znamená, probíhá zde policejní šetření té kauzy, která se týká Čapího hnízda a poskytnutí evropské dotace. A já si myslím, že to, co je pro nás důležité, je, aby tady skutečně proběhlo důsledné nezávislé prošetření celé záležitosti. Já si myslím, že ani není vhodné, aby se předseda vlády vyjadřoval k tomu vyšetřování, prostě proto, že by to jakýmkoliv způsobem mohlo být vnímáno ve vztahu k průběhu vyšetřování. Pokud tady budou nějaké konkrétní výsledky, konkrétní závěry, tak na základě těchto konkrétních závěrů by měl jednat ten, kdo je s touto záležitostí spojen.
Pan poslanec si přeje položit doplňující dotaz?